Uznávám jednu věc. Nejsme schopni stoprocentně saturovat prostě všechny segmenty, které jsou. Ale jinak samozřejmě souhlasím, ideální to úplně není.
Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Já jen zdůrazním, že se jedná o 45 tisíc pracovních míst a ztráty až ve výši 20 miliard korun. Provozovatelé, ale stejně tak i návštěvníci lyžařských a zimních středisek se oprávněně ptají, co s nimi bude. Připravuje se vláda na toto jednání a činí nějaké kroky v komunikaci s ostatními zeměmi?
Děkuji a pan ministr bude odpovídat.
Většina členských států k problematice přistupuje s ohledem na aktuální domácí epidemiologickou situaci v daném státu.
Podle pana Havlíčka Piráti a STAN torpédují bezproblémový zákon o výkupu elektřiny, který nám má zajistit levnou energii v dalších generacích z nového zdroje. - Takže vy nechcete pro lidi levnou energii. Míchají dohromady všechno možné a zjevně jádro nechtějí. Takže ten zákon se protlačil do třetího čtení, ano, účinnost se posouvá o další měsíce, tím pádem se posouvají notifikace. Proč jste tomu zabránili, když tedy to chcete řešit? My jsme jasně deklarovali, a pokud vy chcete tedy, že, nevím, abyste to rozhodovali vy, nebo nevím kdo, nebo příští vláda, já osobně s tím nemám problém, ale potom jasně řekněte, že to nechcete a že se to zdrží.
Děkuji, pane předsedající, že jste mě vystřídal. Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací týkající se zákona o správě voleb a doprovodného zákona. Doba je nepřiměřená i z důvodu, že vláda byla schopna, byť na poslední chvíli, volební zákon o zvláštních způsobech hlasování přijmout velmi rychle. Z jakého důvodu nebyl volební kodex dosud zařazen na program vlády a kdy jej vláda projedná? Prosadíte jeho zařazení na program vlády? To jsou moje otázky.
Děkuji a poprosím pana premiéra od odpověď.
A proč to nebylo na vládě? No protože to nebylo na koaliční radě. Tak když to bude na koaliční radě projednáno, tak to dáme na vládu.
Děkuji za krátkou a jasnou odpověď. Ještě bych se chtěl zeptat, na koho se mám obrátit, aby to tedy bylo zařazeno na tu koaliční radu.
Prosím, máte slovo.
Přitom zrušení této daňové výjimky, které jsme poprvé předložili již v dubnu 2019 a stále čeká na řádné projednání, je inspirováno většinou vyspělých zemí světa včetně sousedního Rakouska či Německa. Ono se v Rakousku či Německu podnikatelům nedaří? Proto se vás chci zeptat, proč kritizujete návrh, pro který hlasovalo hnutí ANO? Není to tím, že jste nyní zjistil, že byste sám nemohl uplatnit tuto daňovou výjimku a musel začít odvádět také nějaké daně jako fyzická osoba? Chápu požadavek na legislativní úpravy návrhu, například aby daň nebyla tak vysoká, jak to zvýšilo hnutí ANO.
Vy jste extrémní levice. Když má velkej, tak ho zdaníme. A potom co přijde? Tohle je váš sponzor. On řekl na Twitteru, že on to vymyslel. A co bylo zajímavé, že jste dostali strašnou nakládačku. Střílíme se do nohy. Bakalovci. Pirátská pravidla prodeje cenných papírů jsou opravdu pirátská. Pirátské zdanění kapitálu odradí lidi od podnikání - tvrdí zakladatel Socialbakers Jan Řežáb. Nevím, kdo je to. Co Pirátů návrh bude znamenat v praxi? Budete se celý život dřít ve vlastní firmě, kterou často vybudujete od nuly. Tedy rozhodnete se firmu prodat. Dosud platí, že prodej není zdaňován. Tak majiteli, zaplať. Ještě někdo pochybuje, že tento spolek je levičácký a bude jen z lidí ždímat jejich peníze, jakmile se pohnou? Podle známého pravidla, když se to hýbe, tak je to třeba zdanit. A když se to ještě hýbe, tak se má daň zvýšit. Tak to je váš přístup pro podnikatele. A když se to přestane hýbat, budeme to dotovat. Takže takový dotaz na Piráty. Jak jste se zasloužili o to, že někdo budoval svou prací a znalostí firmu, že teď chcete na prodeji parazitovat? - Tady píše ten pán.
Děkuji, pane předsedající. Probíhá tedy formální posouzení, dokazování, pacient má možnost se odvolat, případně se bránit soudní cestou. Ale je potřeba říci, že opravdu za stávající situace se jedná vždy o komisionální posouzení a rozhodne pojišťovna, jestli to je, nebo není podle tohoto paragrafu aplikovatelné. V tomto případě zdravotní pojišťovna neshledala, že by podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění byly naplněny, a z toho důvodu tedy uvádí, že léčbu neschválila. Pokud se týká postupu olomoucké nemocnice, která odmítla ten léčivý přípravek pacientce aplikovat, i když jej pacientka platila z vlastních prostředků, tak jenom mohu říct, že není pravda, že pacientovi lze aplikovat pouze léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To pravda není. Nevím nicméně, zda nemocnice tento důvod skutečně uvedla, protože informace, které mám, jsou opravdu jenom ze sdělovacích prostředků. Takže budu moc rád, když tuto novelu potom podpoříte.
Také děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku.
Interpelace se týká podobné věci, proto ji nebudu opakovat. Že tedy vláda projedná samostatně, řekněme, revizi fungování státní hygienické správy, ale bez těchto zásahů, a že tyto věci budou řešeny tak, jak by to mělo být, to znamená v rámci krizové legislativy, na které pracuje pan vicepremiér Hamáček ve spolupráci i tady s parlamentními politickými stranami.
Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, já to rozdělím na dvě části, jestli mohu. To, co já považuji za potřebné, jestli se máme vyhnout tomu, a já jsem to tedy pochopil, že to je volání celé Poslanecké sněmovny během minulých dvou sezení, která se týkala prodloužení nouzového stavu, abychom se vyhnuli nouzovému stavu co nejvíce, tak ve chvíli, kdy nebude možnost tato opatření nařídit plošně, potom by to celé ztrácelo smysl. Ve chvíli, kdy chceme, aby hygienická služba fungovala celoplošně v celé zemi, tak musí mít pravomoci toto udělat. Nicméně, a to v tom zákonu už je, je to jenom tehdy, jestliže se jedná o krizový stav, který samozřejmě může definovat třeba krizový zákon nebo něco jiného, a na dobu nezbytně nutnou. Ale jenom upozorňuji na to, že ten systém nebo ten princip toho, aby ta opatření byla celoplošná, ten je záměrný. To není chyba. Ten je tam záměrný, protože jinak vlastně nedojde ke změně oproti stávající situaci. To je něco, co v současné době existuje, ale není to nic, bez čeho bychom se neobešli. To znamená, jestli toto je společností a veřejností vnímáno negativně, tak není vůbec žádný problém tuto část z toho úplně vypustit a ten zákon nijak neztratí na své síle. Moc bych plédoval za to, abychom se nějak společně domluvili na tom, že je možnost za určitých přesně specifikovaných podmínek provádět ochranná opatření celostátně. A druhá věc - lze bez problémů vypustit jakoukoliv spolupráci s mobilními operátory.
Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 72. schůzi Poslanecké sněmovny po polední pauze.
Jedna věc je zvážit to, jestli pokračovat v tomhle programu a možná ho ještě lépe dopilovat a lépe odchytat to, co třeba ještě tam dneska chybí, což by asi taky šlo.
Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku.
Já s vámi, pane vicepremiére, v tom hodnocení souhlasím, byť ta vaše vize působí maličko dystopicky. My věříme tomu, že prostě dojde k tomu, že se po odeznění těch hlavních koronavirových vln kultura začne vracet zpátky do kolejí. A myslím si, že můžeme formulovat to, jakým způsobem by měla kultura fungovat v těch, řekněme, postcovidových časech, v tom dlouhodobějším horizontu. Budou ji potřebovat od 1. ledna příštího roku.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře zdravotnictví, chci se vás zeptat, jak mám interpretovat platná nařízení v rámci protiepidemického systému PES, konkrétně mi jde o jednu zásadní otázku maximální kapacity venkovních svateb. Svatba se plánuje většinou mnoho měsíců, či přímo let. Nepřišlo by mi logické, kdyby na svatbě konané venku muselo být méně lidí než například na venkovním koncertu a podobně. I návrh evidentně umožňuje více lidí na vnitřní svatbě než na jiné vnitřní akci. Proto předpokládám, že limit svateb, pohřbů a bohoslužeb s nižšími limity, platí pouze pokud se konají ve vnitřních prostorách. Chtěl bych proto od vás oficiální ujištění, že venkovní svatby obdobně jako venkovní pohřby či venkovní bohoslužby mají stejný limit osob, který platí pro venkovní akce.
Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, podmínky pro konání svateb byly opravdu upraveny trochu jinak a je to v návaznosti na charakter té akce, kde konkrétně u svateb, na které se odvoláváte, nelze očekávat na rozdíl od venkovních akcí dodržování dostatečných rozestupů. Takže tento rozdíl je tam v současné době vložen záměrně. Je tam vložen záměrně do té stávající tabulky. My jsme si vědomi, že i ta situace i situace epidemie se bude nějakým způsobem vyvíjet. Takže v současné době to je, tak jak říkáte.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Já se tedy omlouvám, čekal jsem tedy jinou odpověď, že doopravdy potvrdíte, že ty venkovní akce mají stejný limit jako venkovní svatby, protože mně to jinak doopravdy hlava nebere. To chcete nutit lidi, aby obcházeli to nařízení tím, že tomu nebudou říkat svatba, ale budou tomu říkat koncert? To přece není vůbec žádoucí pro ministerstvo. A případně samozřejmě, ano, jsou tam nějaké tance a podobně, ale to jsou i na té technoparty, a mnohem horší.
Já vám děkuji a slovo předávám ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.
To znamená, ta dohoda s Hongkongem nezavazuje Českou republiku provést zadržení, ani na základě této dohody české orgány nemají nějaké nadstandardní pravomoci. No a ten obecně zajišťuje rovnováhu mezi nutností operativně reagovat na situaci, kdy máme na našem území přítomnou osobu, které je mezinárodně hledaná, a na druhé straně samozřejmě jejími základními lidskými právy a svobodami. Takže v tom dnešním světě lidé cestují, pokud tedy není zrovna koronavirus, velmi rychle a zejména v Schengenu se ti lidé pohybují samozřejmě bez kontrol na vnitřních hranicích. Ale to už jsme příliš daleko. Takže z mého pohledu ten systém má dostatečné záruky, aby nedocházelo ke zneužívání dohody v politických nebo smyšlených kauzách. Takže z mého pohledu ta situace takto, jak je, je upravena adekvátně. Zatím nikdo s nějakým jiným řešením nepřišel.
Slovo má pan poslanec Lipavský.
Tématu se dále plánuji věnovat, ale samozřejmě to může probíhat na bázi jiné než parlamentní interpelace.
Ptám se, kdo dále má zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Já vám všem děkuji a končím projednávání této interpelace. Další interpelace.
Děkuji za slovo. Ve své interpelaci jsem konstatovala, že samosprávy byly v té počáteční fázi, ale i následně v době vrcholící pandemie v první linii, zajišťovaly, jak si jistě vzpomenete, ochranné pomůcky pro obyvatele a všemožně pomáhaly. A samozřejmě že kromě pomůcek potřebovaly informace například o počtu nakažených a podobně.
Děkuji. Pan premiér bude reagovat.
Takže ještě jednou. Tak si zavolejte paní starostce, kolik investovala ona za Babiše - 260 milionů. Vy vždycky přijdete, když se stříhá páska, abyste si tam mohla promluvit. Proto má 82 miliard na účtech! A řeší tam nějaké lavičky, já nevím, vedle tramvají, nebo co tam dělá. A všechno, co jsem řekl, umím zdokumentovat. A je to pravda, protože já jsem jako ministr financí postupně sepisoval všechno, co jsem dělal. Protože vy to znáte teoreticky, a já to znám prakticky. Včetně toho, že už věděla ta agentura, jaký máme deficit příští rok.
Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Janda, a to ve věci otevření lyžařských středisek.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já doufám, že jste se na mě také tak těšil jako na kolegyni Kovářovou. Ale obracím se na vás v záležitosti lyžařských středisek. Koronavirová krize jistě není lehká situace a je potřeba často rozhodovat ze dne na den. Přesto ale musím konstatovat, že se vláda v tomto ohledu chová nezodpovědně. Cestovní ruch je oblastí, která byla kvůli koronaviru zasažena obzvlášť silně, a týká se to i horské turistiky. Jaký je stav? Prakticky jedinou jistotou pro zimní střediska je zákaz provozování vleků a lanovek, který platí do 12. prosince. Postup vlády vyvolává řadu otázek. Proč byly například z jednání vyloučeny dvě klíčové organizace, konkrétně Asociace lanové dopravy a Unie horských povolání? Proč je dál znemožněno lyžování? Vnitřní sportovní aktivity byly povoleny. Přináší tak snad pohyb na čerstvém vzduchu větší riziko? To mně přece nedává smysl. Nejde jen ale o sport. Je tu silné ekonomické hledisko. Bavíme se o sektoru, kde je v sázce 45 tisíc pracovních míst a miliardové obraty. Zmatek navíc vnáší i možný celoevropský zákaz. Vážený pane premiére, rád bych se vás tedy zeptal, proč byly až dosud z jednání vyloučeny klíčové organizace pro provoz horských středisek? Kdy bude umožněn plný provoz lyžařských středisek? Jaké řešení vláda nabídne v případě, že česká lyžařská střediska zůstanou zavřená?
Děkuji. Děkuji za nevyužití času a prosím pana premiéra o odpověď.
Takže děkuji za dotaz, pane poslanče. Vy máte ještě jeden dotaz ohledně financování sportu, takže já začnu s tím. A sportovní agentura je moje dílo. Já jsem to vymyslel a s Hniličkou jsme to dotáhli. A peníze pro sportovce už se nerozdělí v barech InterContinentalu ani v bytech. Takže to na začátek. A my sportovce podporujeme. Takže my jsme si to tam vyslechli. Je pravda, co se týče těch areálů, tak o tom je velká debata v celé Evropě, protože Francie zkrátka ty areály nechce spustit, prezident Macron řekl, že vleky během Vánoc nespustí. Tam se snaží domluvit mezi sebou Švýcarsko, Itálie, Francie. Takže já nevím, kdo byl vyloučen. O tom to je, o managementu fronty, aby tam zkrátka nedocházelo k přenosu. A pokud jsem to pochopil, ale nechci předjímat, tak se uvažuje tím směrem, že budeme kopírovat Rakousko, protože de facto v Rakousku to bude jenom pro místní obyvatele, protože zkrátka v Evropě je ta epidemie všude a pro ty ostatní to ztrácí smysl. Takže ta situace stále není dobrá. Ty počty nakažených jsou vysoké.
V současném třetím stupni nejsou žádné koncerty, ani nic takového není povoleno. V současné době se to neuskutečňuje, nesmí se nic takového uskutečnit. A to, co se týká současné doby, tak tam naopak je... u té svatby došlo teď ke zvýšení toho počtu, byť uznávám, že to pořád není to, jsou větší svatby, nebo mohou být větší svatby. Ale v tom současném riziku nejsou žádné hromadné venkovní akce kulturního typu povolovány. Pořád jsme i bez diváků. Děkuji.
Další v pořadí je paní poslankyně Majerová s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka.
Děkuji za otázku. O tom lockdownu by se dalo samozřejmě dlouze diskutovat, jak je to vlastně vnímáno či není vnímáno. Lockdown je to, že se uzavře úplně vše v té ekonomice. Dokonce ani Izrael neudělal lockdown. Ekonomické restrikce, které děláme, děláme neradi. A nikdo nemá radost z toho, že je dělat musí. Vy jste řekla: vy jste zavřeli, vy jste zakázali. Covid letí celou Evropou, celým světem a není země, která by nedělala restrikce. Pokud bychom je nedělali, tak jsme dneska v katastrofální situaci. A je vidět, že Evropa i svět vlastně velmi komplikovaně vzdoruje tomu, co je. Ti taxikáři. Ano, máte pravdu, že taxikářů se to podobně jako desítek a stovek dalších segmentů dotýká. Zdaleka to není jenom o taxikářích. Co se týká resortu dopravy, tak resort dopravy primárně musí zajistit veřejnou dopravu. Fakticky už říkáme, že v tuto chvíli už není možné odlišit to, co kdo dělá na hlavní a na vedlejší činnost. To znamená, oni fungují a existují.
Tak paní poslankyně, teď můžete položit svůj dotaz.